No však! Takže jestli vás, kolegyně a kolegové, opravdu můžu poprosit, zvažte to, protože možná v příštím volebním období tady zase budete vy. Tady vám nikdo žádnou pravomoc, kolegyně a kolegové, nebere. Mě trošku překvapuje, protože myslím si, že s kolegou Víchem jsme tyhlety věci diskutovali na výboru v minulém období docela často, a tady skutečně nejde o žádné odebrání pravomoci moci zákonodárné. Vláda pravomoc vysílání už dnes má v těch ostatních případech a nebude moci vysílat do jakékoliv operace. A my neděláme nic jiného, než to rozšiřujeme, a jako nerozšiřujeme to teď pro vládu Petra Fialy. Chtěli jsme a byli jsme připraveni to rozšířit pro vládu Bohuslava Sobotky i pro vládu Andreje Babiše. Je mi z toho smutno.
Děkuji. To se prostě stává v parlamentu, že tu diskutujeme. Já to tedy řeknu možná trochu víc naplacato.
To také musíme posuzovat.
S faktickou poznámkou se přihlásil pan premiér. Prosím, máte slovo.
Uklidňuji věci, když to má smysl, a atmosféru, ale zastávám se své kolegyně, když cítím, že je na ni útočeno způsobem, který prostě z mého hlediska není vhodný, a na to mám také právo. Vzpomeňte si na tyto věci. Nic takového se teď neděje. A změnili jste ho proto, že jste teď v opozici a že si myslíte, že na tom vyděláte politické body. Ale jako rukojmí tady držíte bezpečnost a obranu České republiky.
S další faktickou se přihlásil pan poslanec Bureš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, já budu velmi stručný. Já si myslím, že je zájmem České republiky, abychom měli moderní, ale také akceschopnou armádu.
Já jsem chtěl reagovat na pana premiéra. Já prostě udělám všechno pro to, aby ho nepostavili někam, aby ho někdo nevyslal bez nějaké demokratické kontroly. Jestli si pan ministerský předseda myslí, že to je populismus, ať si to klidně myslí, ale já to tak prostě cítím. A my jsme vyjádřili akorát svoji rezervovanost a chovali jsme se korektně, a vystoupí pan premiér a začne nás moralizovat. Všechny nás vytočil. Chcete naše hlasy?
Pan premiér Fiala se přihlásil s faktickou poznámkou. Prosím, pane premiére, vaše dvě minuty.
Vítám návrat k věcné debatě, ale k té určitě nepatří například označování paní ministryně obrany jako ministryně války a podobné věci. Takže kdybyste se vyvarovali těchto populistických formulací a urážlivých, tak bychom nepochybně od začátku mohli vést tu debatu ve věcnějším tónu, který všichni vítáme, podporujeme a těšíme se, že z vaší strany takto v těch rozpravách budou ta normální slova, normální věty a normální debata nad tímto návrhem zaznívat.
S další faktickou vystoupí paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, opravdu bude poslední. A ano, jestli tam někdo řekl paní ministryně války... Ale říkám, mluvili klidným tónem, nebyla tam žádná hysterie, takže opravdu vraťme se k té podstatě a pojďte se bavit o tom daném problému.
Děkuji a nyní se dostává na řadu přihlášený do rozpravy pan poslanec Metnar.
Vážená paní předsedající, já vám děkuji za slovo. Předkladatel, tedy Ministerstvo obrany, odůvodňuje nezbytnost této úpravy aktuální potřebou v reakci na ozbrojený konflikt na Ukrajině a na základě usnesení, a další důvody, které byly uvedeny. Je důležité říci, že návrh dle předkladatele neřeší pouze aktuální potřebu reakce na ozbrojený konflikt na Ukrajině, ale i budoucí problematiku nasazení ozbrojených sil, pokud bude potřeba je realizovat ve zrychleném režimu. Návrh by měl umožnit, aby byla Česká republika lépe připravena reagovat na ohrožení a krizové situace, které mohou z důvodu zásadní změny bezpečnostního prostředí nečekaně přijít.
Prosím, máte slovo.
Děkuji moc. Já bych chtěl poprosit, protože tady mluvíme o velmi zásadním tématu, které nemá být vztaženo na výhrady, které tady teď zazněly vůči současné paní ministryni Janě Černochové, ale my se bavíme o nastavení principu, kdy v těchto věcech nerozhoduje ministryně obrany nebo ministr obrany, ať by tam byl kdokoliv, rozhoduje o tom vláda, to je potřeba si uvědomit.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen ještě pan premiér Fiala. Prosím, máte slovo.
Na příkladu této debaty je vidět, proč je populismus tak nebezpečný pro společnost a pro stát.
Pokládám opravdu pokus posuzovat novelu ústavy podle toho, jestli jsem nebo nejsem spokojen se stávající ministryní, za dětinský a nehodný této Sněmovny. Nevyčítám předchozím ministrům, kteří v tak složitých situacích nebyli, ale tohle se mi zdá dětinské. Já jsem se přihlásil z jiného důvodu.
Nyní s faktickou je přihlášena paní poslankyně Peštová. A než jí udělím slovo, přečtu omluvy. Omlouvá se Kubík Jan od 10 hodin do 9 z pracovních důvodů, Julius Špičák do 10 hodin z pracovních důvodů a Vladimír Zlínský od 12 do 9 z pracovních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Budu velice stručná. Pane premiére, to od vás taky nebylo velice férové. Mí kolegové tady řekli svoje určité obavy a vy místo toho - vy ty hlasy jejich potřebujete, vy nemáte tu ústavní většinu - a místo toho, abyste si vyslechl jejich obavy, tak jim tady začnete říkat něco o populismu.
Pan poslanec Brabec vystoupí s faktickou poznámkou, zatím je to poslední faktická poznámka.
Ale milé kolegyně, vážení kolegové, my jsme opravdu v prvním čtení zásadní věci a mě se také dotýká, když to, že si vůbec dovolíme to diskutovat, i kdybychom třeba měli v minulosti na to nějaký názor a teď ho měníme - já myslím, že politici vládní koalice i tohleto také zažili mnohokrát, že se prostě věci mění.
Návrh byl přijat. Prosím tedy pana zpravodaje Marka Bendu, aby se ujal slova.
Poměrně podrobně vás s návrhem zákona seznámila, respektive s návrhem novely ústavy seznámila paní ministryně obrany, paní kolegyně Černochová. Takže doporučuji, abychom propustili tento návrh zákona, novely ústavy do ústavně-právního výboru. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí pan poslanec Radovan Vích.
Dobré dopoledne. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Podle mého názoru není možné takhle zásadně odebírat pravomoci moci zákonodárné ve prospěch moci výkonné, tedy vlády, a navrch ještě de facto posílit pravomoc mezinárodní organizace vůči České republice. To by zásadně narušilo dělbu moci, základní princip právního státu, současně by to omezilo suverenitu České republiky. Současná právní úprava je nastavena správně, funguje, nová úprava není potřebná. Kdyby vznikl problém a bylo třeba jednat o vyslání našich vojáků rychle, hnutí Svoboda a přímá demokracie nemá problém s tím, zúčastnit se takového urgentně svolaného jednání. Poslanecká sněmovna dokáže akutní záležitosti projednat zrychleně v řádu hodin, maximálně dnů. Tuto zásadní novelu ústavy je třeba odmítnout jako celek, a proto podávám návrh na zamítnutí.
Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
A já proto to svoje neutrální stanovisko ještě jednou podtrhuji.
Nyní přistoupíme k projednávání bodu Ano, vidím ho, děkuji. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Není tomu tak. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Takže tady je to celkem jednoduché. U tohoto tisku máme jeden pozměňovací návrh, který byl přijat hospodářským výborem, Tudíž budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu a následně o zákonu jako celku.
Procedura je jednoduchá, Pokud nemá nikdo nic proti, nebudeme o proceduře hlasovat.
Je to vlastně pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního hospodářského výboru. Takže nyní můžeme hlasovat zákon jako celek.
Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím projednávání tohoto tisku. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Prosím tedy zpravodaje garančního výboru, pana poslance Hájka, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný pozměňovací návrh, budeme hlasovat o návrhu zákona tak, jak ho máte před sebou.
Ano, přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 70, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a uzavírám projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Ano, mám zde ještě jedno sdělení: paní poslankyně Fialová ruší svoji omluvu. Dále bychom pokračovali bodem 7, sněmovní tisk 252, novela Ústavy České republiky, první čtení, následně bychom případně projednávali body dle schváleného pořadu schůze. Táži se, zda má někdo návrh na změnu schváleného pořadu 50. schůze? Není tomu tak. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy, Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které je přihlášena paní poslankyně Eva Fialová. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně. Není tomu tak. Rozpravu tedy končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Paní zpravodajka? Prosím tedy paní zpravodajku garančního výboru Evu Fialovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Nyní prosím, paní zpravodajko, o čem budeme hlasovat? Hlasování číslo 66, přihlášeno 146 poslanců a poslankyň, pro 143, proti žádný. Hlasování číslo 67, přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 146, proti žádný. Otevírám rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do rozpravy? Pokud se již tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím zpravodaje garančního výboru, pana poslance Letochu, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, procedura je velmi jednoduchá. Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy, budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Děkuji, pane zpravodaji. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 71, přihlášeno 155 poslanců a poslankyň, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Poděkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní přistoupíme k projednávání bodu číslo 7, což je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně obrany Jana Černochová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh novely ústavy reaguje na zásadní změny bezpečnostního prostředí ve světě v posledních letech. Bezpečnostní prostředí je v současné době silně zasaženo zejména agresivním jednáním Ruska, které vyvrcholilo vojenským napadením Ukrajiny v únoru 2022 a které představuje bezprostřední ohrožení bezpečnosti České republiky. Na naši bezpečnost dále dopadá nepředvídatelný vývoj epidemií a pandemií se závažnými důsledky pro zdravotní, sociální a ekonomickou situaci ve světě.
Poprosím o klid, přece jenom projednáváme ústavní zákon, respektive novelu ústavy.
Je třeba zdůraznit, že tato praxe je ze strany Parlamentu České republiky dlouhodobě akceptována. Možná pro zajímavost stojí za to zmínit, že pod tento návrh se mi podepsal i předseda hnutí ANO pan Andrej Babiš, takže očekávám, že bude vlastně kontinuálně ta podpora zachována, protože se jedná o ústavu a samozřejmě je zapotřebí ústavní většina. Ačkoliv měly tyto poslanecké návrhy vždy podporu velkého množství poslanců napříč politickým spektrem, jejich projednání se nepodařilo bohužel dokončit. Pevně věřím, že nynější třetí pokus bude konečně úspěšný, a já některým z vás děkuji za pozornost a těším se, že budu děkovat i za podporu.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, děkuji.
Dobrý den. Je to stejné hlasování. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.
Budeme tedy nyní pokračovat v projednávání tohoto bodu. O změně zpravodaje budeme hlasovat.
Já vám děkuji.
Děkuji za praktickou připomínku, vážený pane předsedající. Děkuji.
Já vám děkuji za tento návrh. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování s pořadovým číslem 81, přihlášeno 156 poslankyň a poslanců, pro návrh 125, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů? Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím.
Poprosil bych pana předsedajícího, aby tak učinil.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Byl připraven Českým báňským úřadem jako spolugestorem Ministerstva průmyslu a obchodu. Hlavní cíle předkládaného návrhu zákona poměrně podrobně uvedl pan ministr Síkela, nicméně alespoň zopakuji důsledky navrhované úpravy. Jednak je to odstranění nadbytečné administrativní zátěže orgánů státní správy i subjektů, které nakládají s výbušninami. Dále je to zvýšení ochrany a bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami a optimalizace činností orgánů Státní báňské správy. Tolik stručné shrnutí zákona.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vás seznámit se stanoviskem klubu hnutí ANO. Agenda se dle návrhu má převést na Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, a to do Hradce Králové, což rozhodně také dává smysl. Dále se navrhuje odstranit administrativní překážky při povolování vývozu výbušnin. Povinnost zpracování té antireexportní doložky se nově vyžaduje pouze u dokumentů vystavených tamním dovážejícím obchodním partnerem, což za nás také dává smysl. Tím právě Český báňský úřad přistupuje k praxi uplatňované při vývozu materiálů dvojího užití, tudíž už tady legislativní zkušenost je. Zde jsme rádi, že je právě myšleno i na zpravodajské služby. Tím pádem nebude následně nutné formálně stanovisko vydávat a ten proces se zjednoduší Dále je navrženo odstranění překážek pro efektivní informační spolupráci s Policií České republiky o trhacích pracích velkého rozsahu. Dále se modernizuje prokazování podmínek pro nakládání s výbušninami. Zde se bavíme právě o bezúhonnosti fyzických osob - prověřuje se primárně skrze rejstříky trestů a obdobné evidence. Takže za mě všechny ty zmíněné změny rozhodně smysl dávají, my tady tu novelu vítáme a podporujeme.
Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se chci zeptat, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě dám hlasovat. S tímto návrhem byl vysloven souhlas a konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Otevírám další bod a tím je
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním návrhu zákona, kterým se mění zákon o ověřování střelných zbraní a střeliva. Jedná se o legislativně technickou novelu zákona, jejímž cílem je především reakce na vývoj odborné terminologie využívané v oblasti zbraní a střeliva. Předkládaný návrh zákona mimo jiné bere v potaz novou úpravu zákona o střelných zbraních a střelivu.
I přes zkrácené mezirezortní připomínkové řízení byly uplatněny zásadní připomínky, na základě kterých návrh doznal změn do současné podoby.